Mně vždycky přijde zvláštní, když někdo naskočí na to, co říká pan premiér - teď to udělal pan Faltýnek - a hovoří o té škodě na tom rozpočtu těch 30 miliard. A cituje třeba ty texty. Tak na nás hnutí ANO nemůže furt házet nějaký, co my jsme tady provedli, jako to tady dělá jiným stranám. Nicméně i v předchozím volebním období bylo na Ministerstvu financí hnutí ANO.
Prosím máte slovo, vaše dvě minuty.
Kdyby tam bylo napsáno, že je všechno v pořádku, tak věřím, že si ho přečtete. A stejně tak dlouhou dobu, co jste v politice, tak poukazujete na různé kauzy, na různé situace, na různá témata, na různé závěry, z nichž mnohé nebyly prokázány, ale o kterých se psalo. A teď to pan inženýr Faltýnek znovu přečetl, to znamená, že se odkazuje na některé jiné kauzy, na to, co se napsalo v novinách. Takže z tohohle hlediska to znovu vysvětluji. Jde o to, že když se to hodí, tak používáte z veřejných zdrojů různé závěry, různé kauzy, různá provinění, i třeba když nejsou prokázána, ale když se to nehodí, tak i to, co je zveřejněno, tak nečtete nebo s tím nepočítáte.
Také hovoříte o minulosti. Jak budete příští rok financovat kapacity školek a škol v obcích nad 3 tisíce obyvatel? Jak to bude na Ministerstvu financí právě s tímto dotačním titulem? Včera jste řekl, že jste ho chtěli zrušit a že ho obnovíte. Jak potom předpokládáte konkrétně financování v dalších letech?
Vypršel čas.
My tady máme všechno nezávislé. A vy tady zase mlátíte prázdnou slámu. Panu kolegovi poslanci Farskému jsme našli tu školku, tak starostka je ráda. Mně to nevadí. Ale buďte aspoň objektivní.
Děkuji. To byla tedy poslední ústní interpelace na předsedu vlády. Bude to interpelace ve věci hlasování o rezolucích týkajících se Izraele a Jeruzaléma.
Vážený pane ministře, v nejbližších dnech proběhne na půdě OSN hlasování o rezolucích týkajících se Izraele a Jeruzaléma zvláště. Žádám o jasné stanovisko Ministerstvo zahraničních věcí, jak bude Česká republika hlasovat, aby se ministerstvo nedostalo do rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jak jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti při obdobném hlasování. Vzhledem k tomu, že nejste přítomen, žádám vás o písemnou odpověď na moji interpelaci.
Děkuji.
Vážený pane ministře, SŽDC podle svého statutu a zřizovacího zákona provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu a je jedinou institucí, která má k dispozici ucelené údaje o provozu na železnici od všech železničních dopravců. Jedná se převážně o tato data: jízdní řády, výlukové jízdní řády, aktuální polohy vlaků, zpoždění vlaků, nástupiště, na které vlaky směřují. Tato data nejsou potřebná jen pro železnici samotnou, ale také pro další druhy dopravy. Tato data jsou klíčová i pro analytické a vědecké práce týkající se fungování dopravních systémů. Publikace těchto dat jako otevřená data je tak nepochybně ve veřejném zájmu. Zveřejnění nijak nezvýší bezpečnostní rizika, neboť už dnes jsou tato data poskytována za úplatu komukoliv, a většinou jsou dostupná i veřejně v rámci webových aplikací SŽDC.
Děkuji.
Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére. Správa železniční dopravní cesty data předává na základě žádosti a uzavřených smluv. Jejich využití se pak liší podle příslušné smlouvy. Každá žádost o zpřístupnění dat je taktéž posuzována s ohledem na povinnosti manažera infrastruktury a zajištění bezpečnosti. Podle toho je následně postupováno. Subjekt požadující informace taktéž může čerpat data z celostátního informačního systému o jízdních řádech. Zákon o dráhách a příslušné prováděcí předpisy, zejména pak vyhláška 173 z roku 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, stanoví, které informace musí provozovatel dráhy poskytovat dopravcům a veřejnosti. Tato data musí také Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel dráhy postupovat do celostátního informačního systému o jízdních řádech jako takzvaná otevřená data. Takže zase určitá skupina dat je otevřených. Součástí tohoto systému v současné době nejsou informace o provozu v reálném čase. I přesto však na internetových stránkách provozovatele dráhy, Správy železniční dopravní cesty, můžete nalézt další detailní informace, například odjezdové tabule v jednotlivých železničních stanicích, na kterých cestující může nalézt kolej i aktuální zpoždění jednotlivých vlaků.
Podle médií to tehdy Jiří Fajt popřel. Jak to bylo, nechci spekulovat. V souvislosti s odvoláním ředitele Národní galerie i Transparency International publikovala stanovisko svého právníka Petra Leyera. Cituji: V kauze Národní galerie Praha jsme upozornili na nesrovnalosti v jejím hospodaření, což je naším posláním. Personální změny nejsou oblasti našeho zájmu a neřešíme je. Jde nám především o funkční Národní galerii jako instituci. Transparency opravdu pracuje metodou padni komu padni, takže se distancujeme od vtahování naší organizace do politického boje a pevně věříme, že nové vedení Ministerstva kultury celou věc kvalitně vyřeší. Dámy a pánové, co se týče personální situace, o lecčems vypovídá zveřejněná informace odborů, že od roku 2014 do roku 2019 proběhlo pět reorganizací organizační struktury Národní galerie, z nichž některé neodpovídaly platnému statutu Národní galerie. Tyto organizační změny významným způsobem zasáhly do odborné činnosti Národní galerie a omezily její schopnost plnit zákonem dané odborné úkoly. Velké rozpaky vyvolal, mnohé naznačil a řadu otázek nastoluje i krok, kdy Národní galerie za vedení odvolaného ředitele Jiřího Fajta požádala Ministerstvo kultury o mimořádnou dotaci desítek milionů korun. Požádal jsem také o informaci, jak Ministerstvo kultury až dosud reagovalo a k jakým závěrům již dospělo v souvislosti s prohlášením zaměstnanců, které vzniklo v době veřejných sporů o odvolání bývalého generálního ředitele a které jménem zaměstnanců, jejich základní odborové organizace, poukazovalo na závažné skutečnosti v personální a platové politice a praxi vyplácení honorářů, tak jak byla prováděna pod vedením odvolaného generálního ředitele Fajta. Žádal jsem o informace, k jakým zjištěním Ministerstvo kultury dosud dospělo v souvislosti s podezřením na závažná porušování zákonných norem ze strany odvolaného generálního ředitele. Od ministra kultury jsem na své otázky obdržel odpověď, která připouští, že v případě odvolaného generálního ředitele došlo k nepřijatelnému vyplácení odměn a že tuto praxi už nebude ministerstvo tolerovat. Zaznamenal jsem i sdělení ministra, že činí kroky, aby do budoucna bylo ministerstvo průběžně a detailně informováno o situaci v Národní galerii. K dotazu na kvalitu kontrolní činnosti ministerstva a adekvátnost jeho reakcí na problémy v uplynulých letech se ministr odkázal na to, že je ve funkci jen dva měsíce a že za tuto činnost zodpovídali jeho předchůdci. Ministr však na jedné straně uvádí, že se domnívá, opět budu citovat, že nebyly využity všechny možnosti, které Ministerstvo kultury má při řízení této instituce. Na druhé straně však z toho dojmu odvozuje, že, cituji: nejsem přesvědčen, že indikované nedostatky byly natolik závažné, aby opodstatňovaly podání trestního oznámení. A to je asi ten hlavní kámen úrazu, proč jsem nebyl spokojen s odpovědí. Mám za to, že při tom množství problémů a při jejich rozsahu a závažnosti, jak to zmiňuje na konkrétních faktech i odborová organizace a naznačuje i Transparency International, by měl být ministr konkrétnější a důslednější. Jen tak může přiměřeně čelit výhradám těch, kdo vyjadřují názor, že aféry, vzniklé škody a hrubá porušení předpisů budou opět a zase zameteny pod koberec.
A poprosím pana ministra o odpověď. Než dorazí k pultíku, tak přečtu omluvu.
Já vlastně také sdělím pravděpodobně i určitou nespokojenost s tím, jak fungovala Národní galerie v minulých letech. Pochopil jsem z vystoupení pana poslance, že pravděpodobně podobně jako on hodnotím určité etapy vývoje té galerie, například v době, kdy v čele galerie stál, tuším, deset let pan Knížák jako poměrně dost varovný úkaz do budoucna, protože to bylo období prakticky izolace Národní galerie od světového dění a od světových galerií.
Přesně jak jste správně řekla, PAS je zařazen mezi persvazivní poruchy, které tedy vylučují získání té způsobilosti.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za odpověď. Ráda bych se ještě dotázala, co ale byly ty důvody, proč některá pacientská sdružení to nechtěla úplně řešit. A ta bude kdy?
Pane ministře, prosím.
Určitě. Já mohu slíbit, že se tomu budu věnovat. Takže určitě se tomu budu věnovat s kolegy.
Děkuji za slovo. Ale vy tady býváte pravidelně, takže to není žádná výjimka. Na konci října letošního roku začalo probíhat odlesňování a terénní úpravy. Toto nařízení vlastník nerespektoval a pokračoval v kácení a zemních pracích ještě ve větším tempu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až 1 mil. korun. Potom vykonávání činnosti vyžadující souhlas orgánů ochrany přírody na území evropsky významné lokality bez tohoto souhlasu.
Takže to je ta perspektiva toho dalšího vývoje. On byl dříve ve funkci hlavního kurátora, teď v poslední době jenom ve funkci speciálního kurátora a to odvolání vyvolalo určitou pozornost, dostávali jsme určité petice. Skoro bych řekl závratná. A vím, že ti, kteří se tím opravdu zabývají a pohybují se na tom trhu dnes a jsou skutečně kompetentní, tak vlastně toto avizovali už dlouho. Cena těchto českých bohemik, zájem o ně je nesmírný a my to teď vidíme v realitě. Myslím si, že je zřejmé, že my na tom auditním trhu nemáme příliš jako Česká republika šanci. Pokud stojíme proti takovým gigantům, jako je Metropolitní muzeum New York, tak ti jsou schopni na takové aukce přijet s mnohonásobně vyššími prostředky a de facto nás vždycky přeplatit. Pro mě z toho, jak se to celé vyvinulo, prostě plyne, že člověk si dneska už dovede udělat představu, čí znalecké posudky byly naprosto zavádějící a nepřesné a kde můžeme najít ty, kteří tu situaci odhadovali správně. Když to řeknu jednoduše, myslím si, že důvěru, co se týče nakupování těchto děl, by do budoucna měla získat Národní galerie.
Ta druhá část. Probíhalo sčítání vozidel, bude probíhat i na jaře letošního roku právě po zpoplatnění těchto nových 900 kilometrů. A pokud dospějeme k závěru, že bude zcela nezbytné zpoplatnit další úseky jedniček, tak já jako ministr dopravy jsem připraven změnit prováděcí předpis a k 1. červenci 2020 rozšířit zpoplatnění i na další jedničky. Nedělám si iluze, že tak jak je napsán, je napsán ideálně. Možná bude třeba ještě nějakým způsobem upravit, případně dopracovat. Ale i tuto situaci jsme připraveni řešit. Dnes dopoledne byla překonána hranice 150 milionů korun vybraného mýtného. Výběry jsou stejné jako ve starém systému, ale jeho provoz nyní stojí o 1 miliardu korun ročně méně. Abyste si to představili, mikrovlnný systém, pokud stát vybral 100 korun, tak za jeho provoz zaplatil 15 korun. A je to poprvé v rámci Evropské unie, kdy se tak děje. Kdy starý mikrovlnný systém je nahrazován novým, moderním efektivním satelitním mýtným systémem.
Děkuji a nyní by měl interpelovat pan poslanec Čižinský, ale já ho tady nevidím, takže jeho interpelace propadá a já prosím paní poslankyni Nevludovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci průběžného vyhodnocování dotačního titulu pro zubaře. Prosím. Děkuji. Děkuji za respektování časového limitu a prosím pana ministra o odpověď.
Tady nikdo nikdy neřešil otázku primární péče. Primární péče, to jsou stomatologové, primární péče jsou praktičtí lékaři, primární péče jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost. My jsme první, kteří se skutečně tomu detailně věnují, jak pokud jde o praktické lékaře, tak se budu věnovat té stomatologii. A to se výrazně mění. My skutečně do stomatologie investujeme nyní velmi výrazné peníze. Jsou tam i nové výkony. My nově hradíme například sedaci, to znamená, použití rajského plynu, kdy to dítě se uklidní a je pak možné s ním pracovat. To bude nově hrazeno. Hradíme nově péči více pro děti s autismem, pro nějaké lidi s psychickými poruchami, protože tam je také problém je ošetřovat. Já souhlasím s tím, že dnes aktuálně i Ministerstvo zdravotnictví, nejvíce stížností na nedostupnost péče se týká stomatologie.
Zřízení přírodního parku obecně závazným právním předpisem je nástrojem ochrany významných soustředěných estetických a přírodních hodnot, což je právě i tento přírodní park, a orgán ochrany přírody v příslušném obecně závazném právním předpisu o zřízení přírodního parku stanoví omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. A já věřím, že ve spolupráci s městskou částí a ve spolupráci s magistrátem a Českou inspekcí životního prostředí se brzy dočkáme nějakého výsledku.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře, za ten příslib.
Vážená paní ministryně, financování Českého svazu bojovníků za svobodu, to už je taková naše trvalka. ČSBS se daleko odklonil od svého původního poslání. Důvody, proč si to hodně lidí myslí, asi není třeba připomínat. Na povrch teď ještě vyplavaly jejich problémy s účetnictvím.
Mluvila jsem včera o tom i v rámci projednávání rozpočtu, ale shrnu to znovu. Záměrem Poslanecké sněmovny bylo podpořit ze státního rozpočtu činnost tohoto sdružení, zejména finančně pomoci bývalým vězňům komunistického režimu, při seznamování budoucí generace s historickým odkazem národního boje za svobodu, boje proti fašismu a rasismu. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly obsahuje devět zjištění. Tři z nich se vztahují k dotaci poskytnuté z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a indikují - říkám indikují - podezření na porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel. Rozhodně do konce tohoto týdne se to předá na Finanční správu, která zahájí řízení o porušení podmínek rozpočtové kázně, a je to v její kompetenci. Povede řádné dokazování v rámci daňového řízení. Já jsem tam byla osobně, paní poslankyně. Určitě je důležité, aby se zrekonstruovala. O to je to komplikovanější.
Zatím jsme podpořili takto 22 ordinací.
Děkuji. Prosím. Děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat. Prosím tedy o odpověď na doplňující dotaz.
My určitě na tom budeme dále velmi intenzivně pracovat.
Děkuji.
Dobrý den. Já se chci na paní ministryni obrátit s dotazem, který se týká nedodržování lhůt na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jde o podnět, který jsem obdržela ve svém volebním obvodě. Mám tam konkrétní příklad, kdy stavebník se musel dotazovat mnoho měsíců na ministerstvu, aby pouze byl jeho spis z toho přezkumného řízení vrácen zpátky. Ale vedle tohoto konkrétního případu je to samozřejmě obecná věc. Tak se to stalo třeba i v tomto konkrétním případě. A ptám se proto, že se chystá nový stavební zákon.
My máme dlouhodobě samozřejmě problém jako všechny ostatní stavební úřady s lidmi, máme dlouhodobě neobsazená místa. My máme zhruba ročně 4 tisíce jednacích čísel, ten odbor územně a stavebně správní má 22 osob včetně paní ředitelky a sekretariátu. Já se samozřejmě zaměřím na to, aby kolegové to na těch odborech zvládali. Ale to už asi není o tom konkrétním problému.
Děkuji.
Tak já bych chtěl na úvod říci a všechny upozornit, že právě teď jsme v situaci, kdy se můžeme opravdu něčím nesmírně pochlubit. A já to tedy udělám na začátek, abych tím rámoval to vystoupení. To je výstava 1930 až současnost, na které najdete díla Františka Muziky, Josefa Šímy, Štýrského, Toyen, Zdeňka Sklenáře, Kotíka a dalších. A také tato výstava ve Veletržním paláci dnes, si myslím, že je výborná. Takže tohle vám musím sdělit, že když tady budu mluvit o Národní galerii, tak nemluvím o instituci, která by se pouze potácela, ale která v této chvíli se prezentuje skvělým způsobem, a to dokonce na úrovni, kterou byste v minulosti těžko hledali. Jsou tam obrazy vynikajících českých mistrů, a to zároveň i se stejně pozoruhodnými zahraničními umělci. Ale myslím si, že je to veliký zážitek. To znamená, není všechno ztraceno. Takže to je věc, která mi dělá opravdu radost. Na druhé straně to, co říkal pan poslanec Grebeníček, v tom měl samozřejmě v celé řadě věcí pravdu, protože on poukazuje na události, které tam byly nejenom v tom období, řekněme, pana Knížáka, ale ještě i nedávno. Byla podávána trestní oznámení na minulého ředitele. A ta Garanční rada neskončí svou práci tím vybráním toho ředitele, protože jejím úkolem bude vytvářet určitý dozor a nějakým způsobem sledovat to, co se dále v té galerii děje a jestli ten ředitel naplňuje to, kvůli čemu byl do té galerie jmenován. A rovnou vám řeknu, že tento princip, který jsem použil u Národní galerie, stejně tak chci použít, a už tedy rozjíždím, u Národního divadla a u Národní knihovny.
Jsem velmi rád, že jste zmínil ty zákony.
Nyní pan poslanec Holomčík bude interpelovat pana ministra Tomana ve věci aplikace zákona o střetu zájmů na Ministerstvu zemědělství.
- To není pravda. Jak praví zákon, může premiér správce svěřenského fondu vyměnit například v situaci, kdy nejedná v jeho zájmu. - To opět není pravda. Existuje mnoho právních stanovisek a analýz, které tvrdí naprostý opak. Také to tvrdí finální auditní zpráva Evropské komise. A teď k dotazům. Pokud ano, jaký byl důvod poslat takovýto návodný pokyn? A pokud ano, mohl bych ho vidět?
Nyní paní poslankyně Majerová Zahradníková bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci domácí péče o seniory, kauza Slunečnice. Prosím, máte slovo. Také děkuji. Poprosím o přesnější dodržování času.
Děkuji za slovo.
Prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, otázka mýta, mýtného tendru, je otázka frekventovaná. Pět minut času na odpověď kolem tohoto tématu je strašně málo. Včera jsem získal skvělou a perfektní zprávu. Dohady kolem mýtného tendru jsou u konce. To je právní stránka věci, nesmírně důležitá pro daňové poplatníky. Jak jste měli možnost sledovat spuštění nového mýtného systému k 1. prosinci, i ten probíhá bezproblémově. Nevytvořily se sáhodlouhé kolony, já sám jsem se byl přesvědčit na Rozvadově před dvěma dny, jakým způsobem jsou vydávány mýtné jednotky, jak tento proces probíhá a zda tam jsou, či nejsou komplikace a jaké. Hovořil jsem s řidiči i s cizinci, kteří tam stáli u těch mobilních vozů a vyzvedávali si jednotlivé palubní jednotky. Řada, u které jsem byl, s lidmi, se kterými jsem hovořil, byla maximálně dvouhodinová. Bylo tam přibližně 30 řidičů. Takže mýtný systém máme vyřešen po právní stránce a podařilo se nám ho spustit bez problémů i po té technické stránce.
To mi zatím stačí k tomuto programu.